Pokud není, tak musím konstatovat, že návrh zákona nebyl přijat. Pokračujeme bodem číslo Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil pan poslanec Zdeněk Ondráček, případně někdo další z navrhovatelů. A ještě než vám dám slovo, požádám Sněmovnu o klid. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Pane poslanče, já vás přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete jiné téma, tak prosím v předsálí, děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Nebudu to dlouho prodlužovat, stejně rozhodneme hlasováním o tomto návrhu.
Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Prosím, ještě chvilku posečkejte, paní senátorko. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážení poslanci, dobrý den. Já bych chtěla zdůraznit, že Senát tento návrh zamítl, a nyní bych vám ráda řekla, jaké byly důvody. Tato novela zákona se jeví jako zcela nadbytečná, jelikož v zákoně o zadávání veřejných zakázek existuje dostatek prostředků, jak zrychlit zadání zakázky v případě, že je to zapotřebí. Zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, pokud by provedení zadávacího řízení ohrozilo ochranu základních bezpečnostních zájmů České republiky a současně nelze učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Toto je jeden z prostředků, které je možné využít, aniž bychom přijímali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek. Zde tedy máme konkrétní ustanovení, která by v případě potřeby bylo možné využít pro nákupy, o kterých pan poslanec hovořil. Navíc bych chtěla poukázat na to, že od doby předložení návrhu uplynula určitá doba, nyní je ještě méně důvodů pro to, abychom tuto novelu přijímali. Toto jsou tedy další důvody pro zamítnutí tohoto zákona. Navrhovaná úprava je nesystematickým řešením.
Já jsem se tady k tomu vyjadřoval, nebudu litovat několika krátkých vět.
Nyní vystoupí pan poslanec Marian Jurečka a připraví se pan poslanec Petr Třešňák.
A proto to má smysl, aby zůstal zachován ten stav, který je teď. Je to návrh, který se týká udržovací podpory u bioplynu. Je to návrh, který se týká bioplynových stanic a jejich možné provozní podpory. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Zdůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova?
Děkuji za slovo. Pane předsedající, já si jménem poslaneckého klubu beru přestávku v délce 34 minut. Děkuji.
Ano, takže to je do 19 hodin. Nevypnu mikrofon.
Já jsem chtěl jenom připomenout některým předsedům klubů, kteří třeba vystupují, hovoří o tom, že tady obstruujeme jednání Sněmovny. Máme tady ten zákon, který jsme mohli projednat i v tuto chvíli. Nestalo se tak.
Pokud se hlásí kolega Kasal do rozpravy, samozřejmě mu rád udělím slovo. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Protože tak, jak my jsme to tady zažívali, tak to určitě tak nebylo.
Paní senátorka se chystá odpovědět. Prosím, máte slovo. Pokud se nikdo další nehlásí, rozpravu končím.
To je prostě vyfabulované, to, co jste si připravili s kolegou Wagenknechtem v Senátu.
Kdo je proti? Já jsem na to upozorňoval, že musíme nastavit 101, že nešlo o vrácený Senátem, ale zamítnutý Senátem... Já to respektuji, že je nesouhlas mezi elektronickým zápisem o výsledku hlasování a vůlí poslance. Námitka byla přijata. Návrh byl zamítnut.
To znamená, já skutečně se ohrazuji proti tomu, že ta formulace, která je nyní navržena, je nějakým způsobem vágní. Toto nelze dát do zákona, toto musí být součástí podzákonné normy, nicméně lékařská posudková služba je schopna si s tím poradit a rozhodně tady nebudeme rozdávat někomu, kdo si to nezaslouží. Tak já vás chci ještě jednou velmi zdvořile požádat, zvažte tyto argumenty. Skutečně se nejedná o nějakou sekeru do státního rozpočtu a o nějaké rozhazování finančních prostředků někomu, kdo to nepotřebuje. Děkuji za pozornost.
To byla poslední přihláška do rozpravy, ale pan senátor se hlásí ještě v rozpravě.
A ohledně těch počtů lidí. Děkuji za pozornost.
Tedy chtěl bych skutečně za ty rodiny se přimluvit. Nejde o veliké peníze a myslím si, že tím jedním hlasováním můžeme skutečně aspoň trošičku ten dluh za ty roky těm rodinám splatit.
Ptám se ještě, jestli se hlásí někdo do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Vidím, že máte zájem o odhlášení, tak jsem vás všechny odhlásil. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Hlasování číslo 203, z přítomných 163 pro 77, proti nikdo. Potřebný počet je nastaven. Děkuji vám. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Dalším bodem našeho jednání, tedy sedmým bodem, je
Tak dobře. S přednostním právem pan předseda Stanjura.
Děkuji, pane předsedo.
Hlasování 193, přihlášeno 164, pro 70, proti nikdo. A my jsme ten veterinární zákon ještě nehlasovali, tam byla námitka, takže zopakuji: v tuto chvíli jako čtvrtý bod ve středu odpoledne je zde návrh, aby byl zařazen tisk 1148, což je prvé čtení novely zákona veterinárního. Hlasování číslo 194, přihlášeno 170, pro 59, proti nikdo. Pan poslanec Bartoň navrhuje, abychom třetí čtení novely zákona o pedagogických pracovnících... Hlasování 197, přihlášeno je 176, pro 84, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 104. schůze, všechny vás tu vítám. Všechny vás odhlásím, poprosím, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s náhradní kartou. Paní ministryně, máte slovo, chtěla jste přednostní právo. Ještě jednou prosím o klid! Aha, tak pardon, jsme si nerozuměli, až k bodu.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, před několika měsíci jsme tady schválili zákon o pandemické pohotovosti a ten zákon dává významnou pravomoc i Poslanecké sněmovně, a to zrušit stav pandemické pohotovosti. Když se podíváme na čísla, která dostáváme mnozí z nás každý den ráno, tak si myslím, že nastal pravý čas k tomu, aby Poslanecká sněmovna zrušila stav pandemické pohotovosti. Proto mi dovolte, abych navrhl zařazení nového bodu s názvem Zrušení pandemické pohotovosti. První dnes odpoledne jako první bod. Pokud by chtěl někdo namítat, že tam máme zákony ve druhém čtení, které se týkají elektronizace zdravotnictví, tak druhý návrh, vstřícný k těm, kteří tyto zákony považují za velmi důležité, aby to byl třetí bod odpoledne po těch dvou druhých čteních zákonů, které se týkají elektronizace zdravotnictví.
Děkuji, pane předsedající. Já bych se připojil k tomuto návrhu na změnu programu, tak aby tento bod byl zařazený do bloku těch dvou zdravotnických zákonů, což mně přijde logické, protože tady bude i pan ministr.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala.
Dobrý den, kolegyně, kolegové. My jsme o tom uvažovali už měsíc zpátky. Dokonce jsme navrhovali mimořádný bod, a když neprošel, tak jsme uvažovali o tom, že svoláme mimořádnou schůzi na zrušení pandemické pohotovosti.
Děkuji. Děkuji.
Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Já bych si dovolil zavetovat zařazení tohoto nového bodu jménem klubu ANO, sociální demokracie a KSČM.
Já to samozřejmě plně respektuji, ale je to hrozná škoda, protože pokud jste proti zrušení pandemické pohotovosti, tak by bylo dobré na mikrofon ty důvody říct, abychom o tom mohli vážně a seriózně debatovat. My to samozřejmě můžeme poskytnout, ale já jsem vycházel z toho, že ty základní údaje dostávají mnozí poslanci a mnozí senátoři, myslím, že chodí každé ráno. Dopadli jak sedláci u Chlumce, pokud někdo podal k soudu, a to byla jedna z podmínek našeho souhlasu k tomuto zákonu, aby byl možný soudní přezkum vládního rozhodnutí, tak vláda prohrává jedno své rozhodnutí za druhým. Úplně se na to vykašlala a podle mě vědomě. Vědomě to přijímala s tím, že spoléhala, že to buď k soudu nedojde, anebo že to dojde až s nějakým časovým zpožděním.
Nikoho nevidím, takže postoupíme dále. Tak prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Děkuju.
Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová.
Děkuji.
Nyní vystoupí paní poslankyně Věra Kovářová, zatím poslední přihláška do podrobné rozpravy. Tak, prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já bych se chtěla přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsou vedeny pod sněmovním dokumentem 7724, což je změna podmínek konzervace dráhy.
Rozhlédnu se, nikdo se nehlásí. Pan zpravodaj?
Opakuji, že jsme ve druhém čtení. Ještě konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, tento návrh zákona byl připraven ve spolupráci s Ministerstvem financí. Tím hlavním obsahem je, že ten návrh umožňuje Policii České republiky přístup do evidence nedoplatků orgánů Máme tady celou řadu notorických neplatičů, týká se to hlavně zahraničních řidičů, kteří často tranzitují Českou republikou a prostě ty pokuty neplatí.
Tolik ve stručnosti pozměňovací návrhy přijaté výborem pro bezpečnost.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu ve druhém čtení, nejprve obecnou, a do té mám přihlášku pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já si nejsem jist, jestli přijde na přetřes mezinárodní trestní spolupráce. Možná že ano, ten návrh případně podám i k ní.
Druhý cíl je stanovení zákonných podmínek pro právnické osoby za účelem vydávání povolení k provádění testování těchto vozidel. Za třetí doplnění výkonu státní správy a státního dozoru pro obecní úřady s rozšířenou působností.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v obecné rozpravě jsem odůvodnila dva své pozměňovací návrhy, k nimž se nyní přihlašuji.
Děkuji za slovo.
Nyní vystoupí pan poslanec Petr Sadovský a připraví se pan poslanec Jiří Mašek.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím, máte slovo. Můžete se přihlásit i za pana poslance. Pan zpravodaj?
Oba unijní předpisy tvoří součást technického pilíře čtvrtého železničního balíčku a jsou doprovázeny celou řadou prováděcích aktů, z nichž převážná většina představuje předpisy závazné a přímo použitelné. Tyto předpisy jsou návrhem zákona rovněž zohledněny. Návrh zákona zahrnuje rozsáhlé a koncepční změny stávající právní úpravy, na které železniční sektor netrpělivě čeká. Návrh zákona výrazně upravuje i kompetence drážního úřadu a počítá též s přenesením vybraných kompetencí na unijní orgány. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doporučil návrh zákona projednat a schválit ve znění osmi jím doporučených pozměňovacích návrhů. Jde jednak o tři pozměňovací návrhy uplatněné poslancem Kolovratníkem, týkající se zpřesnění definice držitele drážního vozidla. Ministerstvo dopravy k němu zaujalo souhlasné stanovisko. A rovněž nového institutu konzervace dráhy, Ministerstvo dopravy k němu zaujalo souhlasné stanovisko. Hospodářský výbor dále doporučil přijetí dvou identických pozměňovacích návrhů poslanců Polanského a Jurečky upravujících přezkum rozhodnutí vydaných Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře v režimu soudního řádu správního, k nimž Ministerstvo dopravy zaujalo souhlasné stanovisko. Děkuji vám za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.
Děkuji za slovo, teď v roli zpravodaje.
Dneska je situace taková, že Nejvyšší soud má přibližně dvě zasedací místnosti a obecně řeší takových stížností pro porušení zákona ročně do stovky. Pokud se dostane i na tisk 963, což je mezinárodní trestní spolupráce, předložím ho i k němu, pak bychom se mohli rozhodnout, ke kterému se hodí více či méně, ale tady jsem si byl jist, že pan ministr vnitra si zákon o policii protlačí. Proto jsem se dovolil i k tomuto přidat tento návrh a myslím, že to s tím fakt jako... že to souvisí jak s činností policejních orgánů, tak s tím, že jsme v nějaké situaci postcovidové. Nechtělo se mi to lepit k bankám nebo k něčemu podobnému. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi.
Děkuji.
Děkuji panu ministrovi. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova - není zájem. Prvním přihlášeným je tak, jak avizoval, pan poslanec Marek Benda.
Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Pokud není zájem o závěrečná slova, mohu druhé čtení ukončit. Zájem není, končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně schválit sněmovní tisk 670 ve znění schválených změn a doplňků. Návrhy přijaté výborem mají tři části. První část se týká zpracování přehledu přestupků za rok 2020 a legislativně technické úpravy spočívající v odkazech na zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Část druhá se týká úpravy okamžiku ukončení trvajícího, pokračujícího nebo hromadného přestupku v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejich zneužití. Dále ústavně-právní výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy. Tolik usnesení a děkuji za pozornost.
Děkuji paní zpravodajce. Otevírám rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného pana poslance Jana Chvojku.
Ale já jsem vycházel z toho, že ta data máme všichni k dispozici, a můžeme vést debatu o interpretaci těch dat, co je ještě potřebné a co potřebné není. Na tu my spoléháme. A to se nemění ani zrušením pandemické pohotovosti. Tak ať vystoupí někdo z vlády a řekne, jak je možné, že jedno opatření za druhým ruší soud. Jak by stát tvrdě vymáhal a trestal za porušení zákona? A když o tom chceme na půdě Poslanecké sněmovny debatovat, tak k tomu není vůle vládní koalice.
S přednostním právem pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik, poté pan předseda Válek.
Proto jsme se připojili k tomu vetu.
Děkuji, pane předsedající. Tak já jsem vůbec netušil, že to vzbudí takový... Tady moc dalších možností není a to je potřeba si co nejdříve vydiskutovat, jaká je tedy představa jednotlivých klubů.
Přečtu ještě několik dodatečných omluv.
Já si dovoluji to navrhnout alternativně jako první bod pátečního jednání, případně jako pevně zařazený bod v pátek v 10 hodin. Jde opravdu o to, ať vláda řekne, předloží tvrdá fakta. Chápu, že to asi většinu poslankyň a poslanců nezajímá. Vidím, že vládní koaliční poslanci tady vedou družné rozhovory, vážený pane předsedající.
Umožněte vystoupení řečníka!
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Takže úplně přesná debata byla před rokem, naprosto přesná, naprosto přesný tlak, naprosto přesná atmosféra, a víme, co se stalo v září, víme, co se stalo v říjnu, víme, jak kolegové z opozice tvrdě kritizovali vládu, jak situaci podcenila, rozvolnila příliš brzy a tak dále.